A ta diskuse neproběhla a o veřejném ochránci práv jsme nehlasovali, neboť ten bod navrhl a prosadil přerušit pan předseda Faltýnek. A mohly se projednávat další body. Já jsem si připadal jak ve snu, musím říct. Pan předseda Faltýnek mě sice mimo proces okřikl, ale prosadil to pan předseda Sklenák. To je jeden předseda koaličních klubu. A proč pan předseda Faltýnek pak prosadil ukončení, když Sněmovna byla připravena jednat? To by nám snad oba dva předsedové klubů mohli být schopni říct.
Ale ještě přednostní právo pana předsedy Kalouska.
Je mi velmi líto, vážené dámy, vážení pánové. Očekával jsem přiměřenou odpověď. Pokud tu přiměřenou odpověď nedostanu, pak si budu muset odpovědět sám. Pak neexistuje jiné vysvětlení než totální neschopnost a nepracovitost. Makáme.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Přece jenom paměť je krátká.
Abychom byli schopni efektivně kontrolovat, tak ty lidi potřebujeme. Ale to není, že toho člověka naberete a on rovnou takhle jde a všechno to umí. Nejde to obojí. Co se týče dotazu na sjednocení těch dvou dávek, opět - my jsme zdědili systém, který byl za těch dvou předchozích pravicových vlád.
Děkuji paní ministryni.
Já bych chtěl říci, že paní ministryně se tady už tři roky vymlouvá na to, co tady dělaly předchozí vlády. Odpovědnost padá pouze na vaše bedra. To znamená to, že tam nikdo nechce dělat a že mají nízké platy, je vaše manažerské selhání, paní ministryně. Já se chci zeptat, jak je možné, že v době hospodářského růstu neustále roste výplata dávek. Ne těm, kteří je zneužívají a pouze sedí doma na gauči a dívají se na telenovely. Toto je věc, která plně padá na bedra ministryně práce paní Marksové.
Paní ministryně pronesla závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu, a končím prvé čtení toho návrhu zákona. Pardon, pan poslanec Chvojka už se našel. Ano, pan poslanec je přítomen.
Ale posloužil jako beranidlo k tomu, že dneska už se sešlo 22 pozměňovacích návrhů. Z velké většiny od poslanců, kteří hlasovali pro přijetí tohoto zákona v listopadu loňského roku. Od toho tam vláda vložila tu roční zkušební dobu. Tomu už nezabráníme. Povinnost zveřejňovat smlouvy dopadne na Budvar i další státní podniky. Je to věc, která dnes, když se podívám do systému, a ze včerejška tam je, nevím, jestli pět nebo šest pozměňovacích návrhů. Dneska tam je dalších pět pozměňovacích návrhů načtených, jeden z posledních minut. Takhle se tvoří legislativní paskvily. Vzhledem k tomu, že ten zákon stejně 1. července vejde v účinnost, stejně se smlouvy budou zveřejňovat, já bych tady teď apeloval na rozum. Pojďme dát zákonu šanci.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na přerušení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Filip.
Můžete mi říct, jaké veřejné prostředky používá ve své činnosti a ve své obchodní činnosti národní podnik Budvar? Odevzdává všechny prostředky ze své hospodářské činnosti, ze zisku právě do veřejných prostředků. Tento zákon je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, protože povyšuje jednu formu vlastnictví nad jinou. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že přerušení bylo právě onou výhodou, kterou měly získat soukromé firmy nad těmi, které jsou ve vlastnictví obcí, krajů, státu a jiných veřejných institucí. Je to ostuda! Tento zákon Poslanecké sněmovny nemá nic společného s ochranou veřejného majetku.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. To znamená ty zákony na začátku, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu? Ten nic nezachraňuje! Ten pouze poukazuje na problém, který máme na začátku v těch jednotlivých zákonech.
Kolegyně, kolegové, já budu také reagovat na pana kolegu Farského vaším prostřednictvím. On tady apeluje na náš rozum! Nezlobte se, při vší úctě, nepotratili jsme ten rozum, když se schvaloval ten zákon? Právě vůči Budvaru? Právě kvůli Budvaru. Budvar se přeci pohybuje v tržním prostředí. A ve tvrdém prostředí, konkurenčním prostředí. A ta skupina samozřejmě, nebo ten vlastník, který to měl dostat, tak ten bojuje o známky Budvaru. Už i to je ohrožení Budvaru.
Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Karel Fiedler.
Kolegové byli rychlí, já toho mám trochu více, ale budu se snažit být také stručný, ať neztrácíme tolik času. Pokud tedy někdo chce žádat o dotace, nesmí sponzorovat a přispívat dary politickým stranám. Druhý pozměňovací návrh, který je ve sněmovním systému pod číslem 4408, říká, že v případě, že dojde k založení politické strany nebo politického hnutí nebo ke změnám stanov, tyto stanovy, které jsou předkládány k registraci na Ministerstvu vnitra, jsou podepsány všemi členy, myšleno tedy zejména u toho založení toho spolku, tak aby zakládající spolek měl jistotu, že stanovy, na kterých se domluvil a politická strana má na nich fungovat, jsou v souladu s tím, jaký byl zájem zakladatelů. Krátké zdůvodnění. Je to z důvodu toho, aby došlo k naprosté garanci členům, kteří tuto stranu zakládají, že budou účastni spolku, na kterém se domluvili. Je to dáno, přiznám se, i mými osobními zkušenostmi, které jsem nabyl, takže je to i pro čistotu politického prostředí. Zdůvodnění. Připomínek k tomuto je několik. Zdůrazňuji návrhové komise. To zdůvodnění je v podstatě stejné nebo podobné jako u sněmovního tisku 4408, garance dojednaného a zabezpečení čistoty politického prostředí. Domnívám se, že toto nebezpečí je poměrně reálné. Zdůvodnění je opět takové, aby byla dohledatelná historie, pokud by byl zájem se podívat do minulosti tohoto subjektu, který ani ne tak zanikl, jako se sloučil s jiným subjektem.
Kdo je proti? Návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Není tomu tak.
Toto dvojí zdanění vlastně žádné opodstatnění nemá. Náklady státu spojené s převodem těchto nemovitostí v katastru jsou totiž hrazeny -
Prosím skupinky poslanců, aby se rozpustily. Pokud chtějí diskutovat, tak mimo jednací sál. Děkuji.
Děkuji, pane předsedo. Náklady státu spojené s převodem těchto nemovitostí v katastru nemovitostí jsou hrazeny poplatky katastrálnímu úřadu, to všichni víme. Alespoň podle vnitřního auditu Generálního finančního ředitelství se výlučně správě této daně věnuje 359 osob. Ale myslím si, že v této věci ze Španělska si úplně vzor brát nemusíme. Naopak jiné země od této daně zcela upustily nebo je sazba této daně mnohem nižší. Cena se totiž pro kupujícího může zvýšit o 4 %, pokud to nemá v těchto smlouvách ošetřeno. Považuji tedy minimálně za přiměřené, aby se sazba této daně snížila, pokud současná vláda chce tuto daň za každou cenu zachovat.
Už se nám to povedlo včera, tak doufám, že to nebudeme muset opakovat.
Děkuji, pane předsedo. S tím si stát a určitě pan ministr Andrej Babiš dokáže bez problémů poradit. Zjednodušme to daňovým poplatníkům. Nevytahujme proto zbytečně z kapes těchto daňových poplatníků peníze, aniž sami dokážeme přesvědčivě odůvodnit, proč je vlastně vybíráme.
A to je pravda.
A teď vůbec nejde o to, jestli jsou nalevo, napravo, ve středu, jestli jsou konzervativní, liberální, radikální, levicoví nebo umírnění. V tomto ohledu přece nejde o to. To je mi opravdu milejší rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. A my mimo tento systém, mimo systém politických stran, se pokusíme zlikvidovat politické strany tím, že nad nimi bude dbát někdo, kdo bude čistý byrokrat. Protože porušujeme základní principy toho, jak má politika fungovat! A znovu opakuji, nejde vůbec o politický názor jakékoli jednotlivé politické strany. To je otázka ústavního systému a jeho konstrukce. Podotýkám, že teď jsme se dostali do situace, kdy chceme udělat krok k dalšímu ponížení politických stran jako institutu, ze kterého vzchází politický režim.
S faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček.
Jenom na doplnění - pouze 5 z 28 evropských zemí nemá nezávislou kontrolu financování politických stran. Samozřejmě odpověď nám dá až čas v případě, že tuto normu přijmeme. A pak nás čeká třeba druhá debata s panem místopředsedou, kdo z nás měl pravdu.
V případě Rakouska kontroluje hospodaření politických stran nejvyšší kontrolní úřad. Přesto je možné, aby Poslanecká sněmovna vykonávala dohled nad hospodařením politických stran, byť s omezeným rozsahem, do doby, než bude připraven efektivní způsob kooperace mezi Poslaneckou sněmovnou a správními orgány. Poslanecké sněmovně zůstává zachováno právo dohledu a přezkum nad výročními zprávami. Tento problém lze ale v budoucnu rychle odstranit po konstruktivní debatě o tom, jak lze mechanismus nastavit. Navržená změna rozhodně nepřinese zhoršení oproti stávajícímu stavu a zároveň zabrání tvorbě nového, nadbytečného správního úřadu. V neposlední řadě je třeba podotknout, stejně jako uvádí důvodová zpráva, že navrhovaná změna nepřinese žádné významné zvýšení nákladů na fungování systému. Je nutno poukázat na skutečnost, že česká legislativní úprava je koncipována dost komplikovaným způsobem a měla by být zásadně zjednodušena. To je všechno, co jsem chtěl ke svým pozměňovacím návrhům, ke kterým se potom přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Myslím si, že úřad je zbytečný.
Dále je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tady chtěl ve stručnosti představit pozměňující návrh strany Úsvit národní koalice. Tento paragraf říká, že činnost nemohou vykonávat strany, které porušují Ústavu a zákony, chtějí odstranit demokratické základy státu nebo ohrožují práva a svobodu občanů. V pořádku ale podle našeho názoru ovšem není, že je na základě těchto paragrafů kriminalizováno vymezování se vůči nenávistným ideologiím. A ano, mluvím konkrétně o vymezování se vůči islámu. Islám je v dnešní době u výrazné části jeho vyznavačů už více než náboženstvím, spíše politickou ideologií, a to ideologií, která jednoznačně potlačuje lidská práva, pošlapává rovnost mužů a žen, neuznává právo být bez vyznání, povoluje ponižující a kruté tresty, nepřipouští svobodnou vůli partnera. Já doufám, že se snad shodneme, že toto do evropského prostoru nepatří. Přesto se objevují názory, že snaha o zákaz této zhoubné ideologie je podněcováním k nenávisti, k náboženskému vyznání. Chceme proto tímto pozměňujícím návrhem, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě, jednou provždy stanovit, že usilovat o potlačení islámu je povoleno a že to nemůže vést k zákazu činnosti politické strany nebo hnutí.
Obecnou rozpravu končím. Pane ministře?
Debata k vzniku úřadu se vedla velmi dlouho. To znamená, pokud přijmeme filozofii, že za prohřešek má následovat trest, a trest rozumí se tedy pokuta ve finančním vyjádření, tak jiný způsob než tento úřad z našeho pohledu není možný. Toto je kompromisní návrh. Samozřejmě rozhodneme následně hlasováním ve třetím čtení.
Prosím.
Já jenom konstatuji, že v obecné rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat. To byl závěr projednávání v kontrolním výboru.
Delegaci vede předseda výboru pan Said Khairoun. Není tomu tak. Zahajuji rozpravu podrobnou. Jako první vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Plíšek.
Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, které se týkají úvěrování politických stran bankami a také vypuštění politických institutů z návrhu zákona.
Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. A nyní dále vystupuje pan poslanec Jan Sedláček. Připraví se pan poslanec Jeroným Tejc. Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Nyní pan kolega Tejc.
Vážené dámy a pánové, máme před sebou návrh zákona, který má zprůhlednit financování volebních kampaní. Co je cílem tohoto zákona, přesněji - jaký cíl by měl mít zákon o volbách? Cílem by bezesporu měla být svobodná a rovná, nezmanipulovatelná soutěž všech stran a občanů při kandidatuře do parlamentu, krajů nebo na prezidenta. Ani největší naiva nemůže říci ano. Zákon je napsaný tak, aby na maximum vyhovoval stávajícím tradičním politickým stranám, a kde to lze, znevýhodňuje jak nové parlamentní subjekty, tak i strany neparlamentní. Zákon navrhuje limity pro volební příspěvky a také strop, kolik lze za kampaň utratit. Limit 90 milionů na volby je samozřejmě bohatě dostačující pro naše tradiční strany, ale vláda ho záměrně navrhuje mnohem vyšší než ve srovnatelných zemích, aby byly tradiční parlamentní strany zvýhodněny. Musíme si upřímně říci, proč je v mnohých zemích stanovený limit na volební výdaje? Přece proto, aby nebyly mainstreamové strany bohatě živené státem tolik zvýhodněny před těmi, kdo chtějí do politiky nově vstoupit. Takže v reálu můžeme říct, že kdyby Česká republika šla belgickou cestou a přepočetla limit, měl by být v České republice někde pod deseti miliony. Každému je jasné, že v tom momentě by se nám startovní čára pro všechny strany a hnutí skutečně srovnala a volby bychom mohli označit opravdu za férovější, jelikož by se jednalo o skutečnou soutěž politických programů, osobností a názorů. Odpověď je jednoduchá. Navrhovatelé zákona namítnou, že o kontrolu bude postaráno. Veřejná média sice nesmí v čase voleb propagovat politiky, ale je tu výjimka. Mohou samozřejmě informovat o práci těch, kdo zastávají veřejné funkce. Ta největší diskriminace ovšem čouhá z návrhu na zřizování a financování politických institutů, což není nic jiného než uskupení, která pracují na ideologické propagandě jednotlivých partají. Na příspěvek pro institut by měla nárok každá strana, která má za poslední tři funkční období Sněmovny alespoň jednoho poslance, který byl zvolen dvakrát, a zároveň má zaveden politický institut. Instituty by měly mít nárok na 10 % z veškerých státních příspěvků na činnost, které náleží straně, pod kterou institut spadá. Z institutů by se tak staly vlivné subjekty, které během kampaně hrají roli, a přitom jejich finance nejsou započítány do rozpočtu pro volby. To je chytré. Když ovšem uvážím, že to pánové z ČSSD psali v čase, kdy je nenapadlo, že budou muset zaplatit dluhy panu Altnerovi. V neposlední řadě mi dovolte zmínit skvělou a významnou trafiku pro známé a zasloužilé, a to nově navržený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Proč ze hry vypadl Nejvyšší kontrolní úřad? Prvním důvodem je nepochybně to, že ačkoli zaměstnává vysloužilé politiky, ti se stávají zřejmě nezvladatelnými a kontrolují hlava nehlava i své bývalé chlebodárce a k završení všeho zlého, v uvozovkách, Nejvyšší kontrolní úřad ty kontroly zřejmě dělá kvalitně. Schůdnější cesta pro mainstreamové strany je tedy nový úřad s novými lidmi, kteří nemají zkušenosti a budou zárukou klidného průběhu voleb. Pochopitelně předsedu a členy úřadu navrhne vládní většina v Poslanecké sněmovně či Senátu. Dovolím si zmínit ještě jednu nehoráznou diskriminaci a to je možnost přesouvání, slučování limitů v krajských volbách, což opět zvýhodňuje velké celostátní partaje na úkor krajských sdružení. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje od počátku změnu našeho politického systému z vlády stranické oligarchie na přímou demokracii. Já měl za sebou ovšem už trpkou zkušenost s bezskrupulózním porušením Ústavy a prosté lidské spravedlnosti při mém účelovém vyřazení z prezidentských voleb a náš politický systém mě už překvapit nemůže. Tento vládní návrh volebního zákona je přesný doklad vlády stranické oligarchie a jejího souboje s demokracií, které se bojí jako čert kříže. Ohýbání volebních zákonů od nejrůznějších kvor až po financování jen ukazuje skutečnou prohnilost systému a neochotu zavést u nás demokracii, tedy vládu a kontrolu občanů ve své vlastní zemi a nad svými zastupiteli.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Vaším prostřednictvím bych rád navázal na svého předřečníka, který položil otázku, proč ze hry vypadl Nejvyšší kontrolní úřad. Nezávislý, pokud možno štíhlý a řekl bych akční kontrolní orgán je to, co nám říkají zkušenosti ze zahraničí.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip, po něm pan místopředseda Lank. Ne.
Víte, platí vtip, že když je nějaký problém, tak se zřídí komise, která shání budovu. A my tady zřizujeme orgán, který má kontrolovat politické strany.